Fiskální opatření byla naprosto minimální. Když došlo k tolik požadované regulaci, tak se udělala pozdě - zatímco regulace se má dělat rychle, okamžitě a spíše krátkodobě - výsledkem čehož bylo to, že zásadním způsobem vzrostly energetické náklady výrobců. Pochopitelně ony vzrostly výdaje za energie i občanů, ale nyní ceny potravin jsou logicky jako jedním z důsledků extrémně vysokých cen energií právě u zemědělců nebo u potravinářů. To je nepochybně jedním z klíčových důvodů, proč jsou dneska drahé potraviny v České republice. Máme čtyři zahraniční skupiny, které ovládají 70 % trhu. Konkurenční prostředí naprosto minimální, je zde diktát cen. Podcenila se podpora zemědělským producentům. Důsledkem je to, že máme jedny z nejvyšších cen potravin v celé Evropské unii, a mohli bychom si teď dávat celou řadu příkladů. Když se podíváme na velikonoční nákup, 32 % nárůstu jenom vůči minulému roku. Beru základní potraviny, který každý na Velikonoce kupuje. Přece nám nemůže být úplně ukradená potravinová turistika! Nejenom že se jezdí do Polska, tam se jezdilo vždycky, ale jezdí se dneska už i do Německa, kde mají dvou a půl násobně vyšší průměrnou mzdu. Nemůžeme to bagatelizovat a říkat: Ono se ekonomicky nic nestane. To nás netrápí, že lidé utrácí peníze v Německu? Nosím ta čísla v hlavě. A můžeme se bavit, proč, že se podcenily fiskální nástroje, neudělala se vůbec žádná regulace, a když, tak se udělala pozdě, a to, co jsme navrhovali, tomu jste se vysmáli. Dobře, výsledek tady máme. Ale my toho nezneužíváme, my neříkáme, že to je Fialova drahota, jenom upozorňujeme na to, že je třeba s tím něco dělat. My jsme v době, kdy inflace rostla, alespoň zatáhli za ruční brzdu a pokusili jsme se s tím něco udělat. Stáhli jsme DPH na nulu a okamžitě se to projevilo alespoň v té prosincové inflaci. To už jste ale bohužel prošvihli. Výsledkem je to, že potraviny se - a to přece musíte vidět - v České republice zdražují, zatímco v jiných evropských zemích paradoxně už letí dolů. Co hůře, lidé kupují pouze nejzákladnější potraviny. Podívejte se do spotřebního koše, prosím. Rezignují na nákupy ovoce, zeleniny, bílkovin a bohužel nutričně chřadneme. Promítá se to pochopitelně do rozpočtu veřejných institucí. Školy, školky, nemocnice, ty všechny samozřejmě jsou tímto dotčeny. Koho? Když jsme vás na to upozorňovali, smáli jste se nám. Já to říkám proto, protože jste se celou dobu smáli, podcenili jste to. A dneska je to velmi obdobné s potravinami. Fajn, tak ukazujeme na různé typy podnikatelů. A ti se přece chovají tržně, ti podnikatelé. A že zemědělci a potravináři zvedají ceny? Nevím, nad čím stále váháme. Vám nevadí, že máme nejvyšší DPH na potraviny z celé Evropské unie? Za další: vláda má nástroje, aby zlepšila informovanost spotřebitelů. Dlouhodobě není jiná cesta než začít opět posilovat potravinovou soběstačnost. Místo abychom podporovali domácí výrobce, domácí zemědělce, naše potravináře, tak v rámci vaší svaté války vůči Babišovi zesměšňujete naše producenty, degradujete naše potravináře, naše zemědělce jenom proto, abyste si tam uhráli svoje. Úplně opačně se chovají v Evropě. Nedívejme se na to, kdo je velký, kdo je malý. Mně je jedno, jestli se jedná o Kostelecké uzeniny, jestli se jedná o Váhalu, jestli se jedná o Madetu nebo o kohokoliv dalšího, ale je logické, že každý stát se snaží podpořit lokální producenty, protože zaměstnávají a protože vytvářejí soběstačnost. My jdeme úplně opačným směrem. A podporujeme koho? Podporujeme importéry, podporujeme řetězce, ty, kteří odvádějí ve finále dividendy do zahraničí. Tak prosím, už se proberte.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji druhý jednací den 63. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. S náhradní kartou číslo 20 hlasuje pan poslanec Havránek. Pokud ještě někdo potřebujete vydat náhradní kartu, prosím, oznamte mi pak číslo. Dále pokračujeme v omluvách: z členů vlády se omlouvá Martin Baxa do 9.30 hodin z pracovních důvodů, Mikuláš Bek z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Pavel Blažek do 11 hodin z pracovních důvodů, Jana Černochová z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Jan Lipavský z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Jozef Síkela z celého jednacího dne z osobních důvodů a Michal Šalomoun od 12.30 hodin z pracovních důvodů. Tímto jsme vypořádali zatím došlé omluvy. dále bod 23, podpora regionálního rozvoje; bod 90, provoz na pozemních komunikacích. Případně bychom pokračovali dalšími body podle schváleného pořadu. S přednostním právem se ke změně pořadu hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová a poté je tu již řada přihlášek. Takže váš prostor, paní předsedkyně, ke změně pořadu.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jsem si dnes připravila a žádám o zařazení tohoto bodu na pořad dnešní schůze jako prvního bodu. Ten bod chci nazvat Nedostatek antibiotik v České republice. Již nejde o léky na horečku nebo oční kapky, ale o chronický nedostatek penicilinu, a to ve všech jeho formách, jak ve formě tablet a sirupů, tak v injekční formě, ve které je podáván v nemocnicích. Stále více nemocnic připouští, že přestává být schopno přijímat nové pacienty k aplikaci injekčního penicilinu. Proto žádám o zařazení tohoto mimořádného bodu, znovu opakuji, s názvem Nedostatek antibiotik v České republice. Aniž bych chtěla strašit, dle vyjádření respektovaných lékařských autorit bude obětí bakteriálních rezistencí přibývat, a to dokonce způsobem, kdy v roce 2050 může umírat více lidí na nákazu rezistentní bakterií než na rakovinu. Bohužel, i čeští lékaři mají nyní velmi závažný důvod obávat se rozšíření odolných bakterií, a to právě v důsledku předepisování nevhodných antibiotik urychlujících vznik rezistence. Hnutí ANO má za sebou mimořádně krizovou vládní zkušenost z období nejtěžších měsíců covidové krize, spojené s nedostatkem některých komodit, který jsme aktivním způsobem vyřešili.
Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Nyní prosím hlasovat jedním hlasováním o navržených nominacích.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Prosím o ukončení tohoto bodu a otevření dalšího.
Opět požádám o slovo pana zpravodaje.
V souladu s dotčeným zákonem tato místa obsazuje náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. S předstihem tento výbor vyhlásil výzvu, kde oslovil instituce, které se zabývají vývojem a inovacemi z veřejných prostředků a vzdělávací organizace, aby podaly nové návrhy. Ta výzva na výboru byla do 13. února a školský výbor obdržel sedm návrhů. Ano, souhlasím.
Opět požádám o slovo panu předsedu volební komise.
Je to z toho důvodu, že 11. dubna skončí mandáty panu Františku Hrdličkovi a paní Haně Vykopalové. I v tomto případě lhůtu vyhlašoval náš školský výbor. Bylo to do 13. února a školský výbor obdržel čtyři nominace na ta dvě volná místa. Jsou to následující: Alexandr Dejneka, navržen Akademií věd, Jana Geršlová, navržená Vysokou školou PRIGO, paní Jitka Malečková, navržená Akademií věd, a pan Zdeněk Nešpor, navržen Sociologickým ústavem Akademie věd. I zde, paní předsedající, prosím nejdříve o otevření rozpravy a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.
V souladu s požadavky pana předsedy zahajuji hlasování o tajné volbě a ptám se, kdo je pro?
Je to poslední volební bod, který navrhneme na tajnou volbu. Rada Státního fondu kinematografie, v první volbě, první kolo, budeme obsazovat dvě místa. Tuto volbu konáme trochu s předstihem, protože ta místa se uvolní až 27. 5., kdy končí mandát panu Jiřímu Kubíčkovi, a 3. 6., kdy končí mandát panu Čestmíru Kopeckému. Výzva Státního fondu probíhala už v závěru loňského roku, od 14. listopadu do 6. prosince. Podle zákona je to na dva končící mandáty na řádné období tří let. Fond obdržel 19 platných nominací pro 6 kandidátů. Pan ministr má právo je zúžit podle zákona svým rozhodnutím a následně poslat návrhy sem do Sněmovny. Jsou to následující: paní Pavlína Kalandrová s devíti, Bára Kopecká se čtyřmi, Jiří Kubíček se dvěma a Jan Svačina se dvěma nominacemi.
Další zajímavostí je, četla jsem si to v novinách, týká se to opět mého domovského města, což je Ostrava, zajímavé. U nás jsou velké městské obvody, například Ostrava-Jih má skoro 100 000 obyvatel. Víte, kolik poboček bude na 100 000 obyvatel? To se snad všichni zbláznili? Promiňte, že používám takové citově zabarvené slovo zbláznili, ale promiňte, za mě je zcela odpovídající situaci. Ve škole jsem se učila něco jiného. Doufám, že mi někdo odpoví. Pan ministr věděl, o čem dneska bude řeč. Anebo otázkou je, zda to chce vůbec poslouchat, protože ho to nezajímá. Děkuji, dámy a pánové, pokud jste mě vydrželi poslouchat. Paní předsedající, jako první bod dnešního jednání.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Mě mrzí, že zde není pan ministr Rakušan. V Olomouckém kraji se ruší 20 pošt podle toho přípisu, který přišel. Hodně by mě zajímalo, jak to nakonec bude, co ty pobočky, které budou zrušeny, co s nimi bude, jaký bude jejich osud, kam budou převedeny, prodány a podobně, protože mně přijde, že výběrové kritérium nebylo žádné kritérium podle skutečného využití pošt, za to se to pouze schovává, ale bylo to kritérium lukrativity většiny těchto nemovitostí. Takže by mě zajímalo prosím, jaká jsou ta kritéria. Většinový názor zněl, že není třeba, že si počkáme, až ta opatření začnou platit. Tak jsem ho oslovil osobně jako osoba, jako poslanec a pan ministr mi přislíbil, že do všech těchto měst a obcí vyjedou zástupci managementu České pošty a budou dojednávat podmínky, eventuálně změnu tohoto ustanovení. Jsem v kontaktu se starosty, s primátory. Takže prosím, abychom zařadili tento bod rušení pošt Vítem Rakušanem v Olomouckém kraji jako první bod, protože si myslím, že ten můj je nejdůležitější, a chtěl bych to jako první bod dnešního jednání.
Dále je přihlášen pan poslanec Jan Volný, následně se může připravit paní poslankyně Renata Oulehlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tak dobře, pan kolega Okleštěk má určitě pádný důvod, proč chce být první. Vždyť by to přece mělo být naprosto naopak. Tak co vlastně platí?
A poslední bod, který tady předkládám a prosím o jeho zařazení, je situace ve Středočeském kraji týkající se uzavřených poboček na území tohoto kraje. Jenom pro vaši informaci, na území Středočeského kraje dojde k uzavření 24 poboček. Prosím o zařazení tohoto bodu jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji za pozornost.
Jako další se hlásí pan poslanec Miloslav Janulík se svým návrhem na změnu pořadu, připraví se poté pan poslanec Kamal Farhan, následně pan poslanec Kubíček.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Čili ta chyba je někde asi na naší straně, někde u nás v tom řetězci, a proto jsem chtěl poprosit o zařazení tohoto bodu, aby se nám k tomu pan ministr nějak vyjádřil. Takže prosím po pevně zařazených bodech zařadit tento bod.
Děkuji, vše je poznamenáno, děkuji i za dodržení času. Jenom chci upozornit, že jsme v bodu návrhy na změnu pořadu, ale současně už nelze doplňovat přihlášky k novým návrhům na body pořadu.
No, mělo to znamenat to, že máme nejdražší ceny potravin v celé Evropské unii. A já jsem chtěl férovou diskusi. Abych byl objektivní, v poslední době jsem zaznamenal, že jste se konečně začal zaobírat našimi zemědělci a začal jste hájit jejich zájmy, ale bohužel výsledky jsou tristní. To vám nevadí, že naši lidé jezdí nakupovat do Německa potraviny? To vám nevadí to, že máme nejvyšší DPH z celé Evropské unie? To vám nevadí to, že je dvojnásobně vyšší DPH, než je v Německu? Já jsem zde dal čtyři, pět různých návrhů, které jsou. Kdybychom tady neotevřeli lečo, tak se o tom vůbec nediskutovalo. Ano, vzkázali jste nám, že jen idiot si dělá lečo v zimě. Ale prosím, pojďme už z hrušky dolů a nečiňme, jako jsme činili v minulém roce. Mně to úplně připomíná rok 2022, jako přes kopírák. Jenom jste se smáli, jenom jste to bagatelizovali, celé ceny energií, všechny ceny energií. Jaký byl výsledek? Prosím pěkně, nenechte to dojít až do té situace, jako to nechal dojít pan ministr Síkela, kterému to nakonec pan premiér musel vzít.
Prosím, nyní je další přihlášený pan poslanec Kamal Farhan a připraví se pan poslanec Roman Kubíček, dále pan poslanec Robert Stržínek.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nehlučte.
Výsledek volby je následující: Pavel Doleček získal 55 hlasů, Rostislav Drochytka 53, Jiří Hájek 2, Eva Janouškovcová 83, Marcela Káňová 85, Zdeněk Kůs 126 a Mária Režňáková 0 hlasů. Kontrolní rada Technologické agentury tímto bude obsazena a volba končí. I zde bylo vydáno 158 hlasovacích lístků, odevzdáno 157, takže jeden lístek zůstal neplatný. Alexandr Dejneka získal 1 hlas, Jana Geršlová 77, Jitka Malečková 61 a Zdeněk Nešpor 136 hlasů. Je to Jana Geršlová a Jitka Malečková. Tato volba tedy nekončí, bude postoupena do druhého kola, které předpokládám, že bude v týdnu od 17. dubna. kde jsme volili dvě místa. V prvním kole byly zvoleny Pavlína Kalandrová a Bára Kopecká. Volba je tedy ukončena, protože všechna volená místa byla obsazena. Pane předsedající, děkuji za slovo a před celou Sněmovnou vám předávám řízení schůze.
Samozřejmě je to ještě o podpoře infrastruktury v rámci distribuce potravin ve smyslu nových skladů, distribuční centra a tak dál, protože je to samozřejmě i o logistice, o efektivnější logistice, vedlo by to k nižším nákladům a tak dále. Ale toto všechno musí činit vláda, toto všechno musí činit ministr zemědělství, a ne se dívat na to, že máme nejvyšší ceny potravin. Tak prosím, začněte už činit, otevřeme dneska tenhle ten bod a uklidněme lidi alespoň v jedné věci. Když už jsme to prohráli v energetice na plné čáře, ať to neprohrajeme i v cenách potravin.
Jsme ve změně pořadu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Teď tady zaznívalo spoustu emočních záležitostí a slov k řešení předražených potravin. Nesedíme se složenýma rukama v klíně. Mezirezortní pracovní skupina pracuje, Ministerstvo zemědělství pracuje, jednáme, využíváme všech možností, zákonných možností, kontrolních mechanismů, abychom napravili tu situaci. Bohužel, některé subjekty se v loňském roce urvaly a zahájily v podstatě soutěž, kdo zdraží více. Nikdo nebrání ani majitelům a sponzorům zde přítomných hnutí, aby zlevnili své potraviny a činili, po čem oni sami volají. Zaznělo téma vejce. Děje se pravý opak - vejce lze nyní před Velikonocemi koupit někde za částku mezi 3 a 4 korunami, a to díky systematickému tlaku, který jsme provedli a budeme nadále provádět.
Prosím, paní poslankyně, vašich pět minut.
Dobré ráno, paní předsedající. Já mám tři body, tak poprosím, že bychom to spojili do jednoho. Znovu podotýkám, že se jedná o nejlépe udržovanou památku, která byla využívána jako kongresové centrum. Poprvé od druhé světové války byla jeho hospodářská činnost zrušena a celý objekt je uzavřen. Zaměstnanci jsou ve výpovědní lhůtě a dle mých informací jsou doma. S tím souvisejí další otázky, na které jsme nenalezli odpověď: Proč tato firma může využívat strojní techniku zámku Štiřín? Bude za ni platit nájem, nebo jak bude financován servis strojů za desítky milionů korun? Jak budou hrazeny pohonné prostředky? O to zajímavější je, že toto dílo bylo předáno a zkolaudováno dva měsíce před uzavřením objektu a propuštěním všech zaměstnanců. Pokud totiž zámek přejde do soukromých rukou, tyto investice dostávají zcela jiný záměr. Vyvstává otázka, zdali je to dárek někoho někomu navíc k tomu lukrativnímu objektu a přilehlým pozemkům. A proto žádám o zařazení tohoto bodu na dnešní jednání jako první bod. Tak to je k tomu prvnímu bodu. A to mě tedy velmi zarazilo. Také by nás určitě zajímalo, kdo všechno byl na palubě letadla, protože, myslím si, že to nevíme, jenom prosakují některá jména.
Děkuji a otevírám rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, rozpravu tedy končím a v souladu s pokyny pana předsedy volební komise zahajuji hlasování o tajné volbě a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Prosím ještě pana předsedu volební komise, aby nás informoval, kdy budou vyhlášeny výsledky voleb.
Zakopaný pes je také v našem systému stanovování cen a úhrad za léčiva. Toto ještě v následujících letech uslyšíme několikrát. Celek peněz na léčiva se však netýká pouze jednotkově levných generických přípravků. Dotýká se významně rovněž nových nákladných inovativních léčiv, která jsou stále pod patentovou ochranou. Týká se to například kardiologie, onkologie, diabetologie a celého dalšího spektra. A nyní vstupuje do hry ministr zdravotnictví, který dramaticky oznamuje, kolik čeho dovezl, kdy to dovezl, o kolik procent stoupla spotřeba toho či onoho. Seriózní ministr by uvedl spotřebu v letech, po měsících, srovnal by objem jednotlivých léčivých přípravků, molekul a uvedl čísla před pandemií, po pandemii, nevytrhával by čísla z kontextu, například srovnáváním na týdenní bázi. Já bych si vám ještě jednou dovolil předložit spotřebu perorálních antibiotik v baleních po letech - a to už jsem tady říkal, ale řeknu to znova. Ale je třeba říct, že se vracíme do normálu předpandemických let, tedy nic extrémního. Nelze prostě vytrhávat z kontextu a uvádět čísla spotřeby po týdnech, jako to udělal minulý týden například na konferenci premiér Fiala. Pro korektnost je třeba říct, že čísla, která uvedl pan premiér Fiala, jsou správná a pocházejí ze zdroje, a věřím, že i pan premiér by byl schopen říci, z jakého zdroje. Za to si zaslouží pochvalu. Nikoliv za to, že srovnává týdenní čísla.